Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 53. schůze. Chtěl bych vás informovat, že grémium se shodlo na následujících návrzích: Chtěl bych vás ještě informovat - a prosím předsedy klubů o pozornost. Grémium se ještě shodlo na tom, že bychom zítra provedli volby, nicméně byl jsem informován panem předsedou volební komise, že to tak není možné vzhledem ke lhůtám, které stanoví volební řád. Pan předseda klubu ANO.
Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Bez konkrétního termínu.
Pouze tedy zařadit do pořadu schůze. Dále s přednostním právem nikoho nevidím, tak slovo má pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Okamura.
Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak rychle na pořadu schůze se mi ještě nepodařilo být jako tentokrát.
Pokud je potřeba nějaká porada předsedů poslaneckých klubů, tak můžeme přerušit jednání.
Odpověď pana ministra Pelikána - cituji z jeho odpovědi: Tak tomu bylo například v případě Exekutorského úřadu Český Krumlov soudního exekutora doktora Marka Franka.
A platí to i pro pana ministra a pro pana předsedu.
Tak já to zkusím ještě jednou, protože to jsou podle mého názoru velmi zajímavá fakta. Přečtu tu první větu znovu. Při této kontrole bylo zjištěno, že soudní exekutor vede úřad na profesionální úrovni, nicméně bylo v jeho postupu zjištěno pochybení spočívající v nesprávném postupu při výpočtu odměny za exekuci prodejem nemovité věci, čímž byly v rozporu s právními předpisy navyšovány náklady exekuce na úkor povinných.
Jenom pro upřesnění, jedná se ještě o jmenování předsedy toho zvláštního kontrolního orgánu, kde se upřesňuje způsob jmenování. V případě, že by tam došlo ke kolizi a nebylo zcela jasné, který z těch členů by to měl být, pak se říká, že by to měl být nejstarší člen v danou chvíli. Takže tolik jenom na upřesnění k mému pozměňovacímu návrhu.
Děkuji panu poslanci Váňovi. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Cílem předkládaného návrhu je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady pod číslem 1141 z roku 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Smyslem evropských politických stran a k nim přidružených nadací jakožto de facto nadnárodní uskupení s evropskou právní subjektivitou je podle evropského nařízení propojovat politiku na vnitrostátní a unijní úrovni. Návrh zákona řeší také například změnu právní formy evropské politické strany nebo nadace na spolek a změnu právní formy spolku na evropskou politickou stranu. Předmětem zákona jsou pouze nezbytné změny vyžadované evropským nařízením. Nejdeme nad rámec toho, co je potřebné v rámci implementace těchto nařízení udělat.
Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se na závěrečná slova. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také neeviduji žádnou přihlášku. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje. Odhlašuji vás všechny. Kdo je proti? Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Děkuji panu ministrovi.
Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Dobešová, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.
Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Z hlediska zákona mohu říct, že jistě změny, které přináší novela, jsou naprosto správné. Při diskusích ať už ve výboru, či podvýborech byly specifikovány takové oblasti, jako je správné financování výuky autoškoly ve školách, které mají v rámcově vzdělávacích programech právě autoškolu ať už typu T, či B zařazenu do vzdělávacího procesu. Myslím, že tyto podzákonné normy by měly pamatovat především v PH maxech právě na tyto typy škol. Myslím také na to, že je potřeba pregnantně zvážit i financování vyšších odborných škol, ve kterých se denní forma v současné době přelévá především do formy kombinované a dálkové. Je to tedy pro mě velmi dobrý signál toho, že tato novela je velmi dobře připravena. Vzhledem k tomu, že zákon je otevřen, dovolila jsem si také podat již na výboru pro výchovu a vzdělávání pozměňovací návrh, který se netýká přímo financování škol, regionálních škol, ale naopak který se týká zkvalitnění odborného vzdělávání na středních odborných školách. Můj pozměňovací návrh se týkal právě propojení odborných škol se zaměstnavateli.
Prosím, pokračujte.
Děkuji. Myslím si, že tímto pozměňovacím návrhem se tak dovrší snaha o pevnější propojení středních odborných škol se zaměstnavateli.
Kontroly probíhají, probíhají velmi intenzivně. V podstatě za dva roky, od srpna 2014 do září 2016, proběhlo asi 350 tisíc sociálních šetření po celé republice a ta úspora je vyčíslena na 138 milionů korun.
Já vám také děkuji, paní ministryně. Dámy a pánové pěkný podvečer.
Vzpomeňte si na reakce, které vznikly v Bohumíně, ale třeba i na dobré příklady, které vznikly v Karviné. Pak byl střet ve vládě s tím, že se tam doplnilo, že obce se budou vyjadřovat. A to byl ten spor, který vedl k tomu, že budeme hledat řešení. Já bych to upřesnil asi tak. Já jsem myslel, že pan předseda výboru požádá, aby tento tisk ještě nebyl dneska projednáván, ale je vidět, že politická vůle je jiná, takže jsme ve stejné situaci, jak jsme byli minule, a ve třetím čtení budeme ve stejné situaci, jako minule ve třetím čtení. Čili privátem. Ale co ten návrh zákona o sociálním bydlení v této oblasti říká. Jestli budou dvě, nebo jedna, nebo jedna z těch dvou, to už bude věcí zákona.
Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Hana Aulická.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásila ještě do řádné rozpravy, protože bylo málo času a myslím si, že ještě dobře říci něco k této problematice.
Tam paradoxně je velký rozdíl mezi družstevní formou vlastnictví a tou přímou osobní formou vlastnictví. Proč se to některým odpustí a některým ne? Tohle téma bylo zmíněno zástupcem Úřadu veřejného ochránce práv, a je to běžné v okolních zemích Evropské unie, kde spoluvlastníci se mohou vyjadřovat k tomu, kdo v těch domech bude bydlet s nimi, komu poskytnou spolupodíl a kdo je pro ně důvěryhodný a kdo ne. U nás tu možnost nemají, ale jsou pak povinni nést důsledky toho, když ten dotyčný člověk tam způsobí velké problémy. Činil jsem dotaz, jestli na tom kulatém stole, který jsem zorganizoval, jestli zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, omlouvám se, jméno jsem už zapomněl, paní, která tam byla, jestli může podat informaci o tom, kolik kontrol je prováděno, jak je s těmito příspěvky a doplatky nakládáno. Nebyla schopna odpovědět, možná paní ministryně bude mít nějaké podklady. Nevím, jestli bude schopna odpovědět, nebo ne. Nicméně praxe je taková, že opravdu nemalé částky jsou dlouhou dobu vypláceny a efekt je asi takový, jako když mnoho let se neziskovým organizacím, které se zabývají romskou problematikou, vyplácejí příspěvky a výsledek je mizivý... Řeknu mizivý. A já si myslím, že i tady je mizivý výsledek toho, co se děje. Ne, vrtí hlavou, že to tak není. Asi se k tomu paní ministryně potom vyjádří. Stačilo by, kdyby opravdu úřady, které vyplácejí ty doplatky a příspěvky, si nechávaly předkládat relevantní podklady a informace o tom, jak je to s danými domy. Byl jsem úplně zděšen. A to, co se dělo tam, se děje na jiném místě. Dopady a výsledky - pokud chcete, podívejte se na mé stránky, najdete tam fotky těch prázdných bloků domů, doslova část sídliště úplně prázdná. A vzhledem k tomu, že vím, že má byty i v jiných městech České republiky, já se opravdu vážně obávám, že pokud takto se chovala v Ústeckém kraji, bude se chovat i v krajích nebo místech jiných.
Teď faktické poznámky. Paní poslankyně Rutová jako první.
Zdůvodnění senátních pozměňovacích návrhů je toto. V souvislosti s tím byl zákon o střetu zájmů změněn také na dalších sedmi místech novelizačními body proto, aby vnitřní odkazy na příslušná ustanovení odpovídaly provedené změně. Pozměňovací návrhy věc napravují, případně korigují nesprávné legislativně technické pokyny. b) Další zdůvodnění ryze praktického charakteru. Prosím vás tedy o jejich zvážení, následně přijetí pozměňovacích návrhů tak, jak vám Senát předkládá. Děkuji za uvážení, podpoření a pozornost.
Dovolte mi alespoň pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Nezdržím vás dlouho. Není mým záměrem vůbec obstruovat nebo zdržovat přijetí tohoto zákona. Zákon o střetu zájmů byl jednou z priorit naší vlády a měl přinést ztransparentnění majetkových přiznání politiků. Pokud tak neučiníš, nemáš právo jít do politiky, nemáš právo stát se ministrem. A z mého pohledu je tato věc absurdní: vyloučit z politiky člověka, který celý život něco budoval, zaměstnával lidi, platil daně. Argumentace, že nastavujeme pravidla pro příští členy vlády, neobstojí. Snad s výjimkou návrhu pana kolegy Chvojky, který zakazuje vlastnit média až novým členům vlády, budoucím členům vlády a dalším politikům. Ale návrhy pana kolegy Plíška cílí na stávajícího člena vlády, který šel do politiky za stávajících pravidel. A tento návrh říká: změníme ti pravidla v průběhu tvého mandátu a ty se rozhodni, zda chceš být ministrem, nebo nechceš. Celý národ věděl, jaký majetek vlastníš, jaké daně platíš, zaměstnáváš zhruba 30 tisíc lidí. Nebudou moci požádat o dotace, které dostávají všichni zemědělci v celé Evropě bez ohledu na to, kdo tyto zemědělské firmy vlastní. Nepřipadá vám absurdní a v rozporu s pravidly Evropské unie přijmout zákon, který vyloučí firmy, které zaměstnávají tisíce lidí, platí daně v České republice, z možnosti požádat a získat dotace? Ale náš právní řád nezná pojem nárokové a nenárokové dotace. A navíc většina právních výkladů včetně toho z Parlamentního institutu, který samozřejmě není žádné dogma a je to jejich názor, tak říká, že výklad může dát jedině soud.
- Já dodávám dále, to znamená, po čtyřech letech exekutor, kdy byl upozorněn na výtku, neustále pracoval stejným stylem a neustále si přivydělával tím, že poškozoval toho povinného. Na základě těchto kontrol jsem - ministr financí - podal návrh na zahájení kárného řízení se jmenovaným soudním exekutorem. Jestli jste poslouchali, kolegyně a kolegové, tak tady je od ministra spravedlnosti popsán případ. Jestliže exekutor neoprávněně někoho poškodí, neoprávněně si od něho nechá zaplatit vyšší částky, není povinen podle toho, co jsem četl, je vracet, což pokládám za naprosto skandální. V materiálech, které jsem si dohledal, které jsem načetl, koaliční smlouva v bodě 9.5. uvádí: "Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí." Před chvilkou jsem vám ocitoval text 9.5. koaliční smlouvy, a já doufám a věřím, že koaliční strany a premiér Sobotka... Buď ve středu 30. listopadu odpoledne jako první bod po bloku prvních čtení, anebo druhou variantu v úterý 6. prosince jako první bod po druhých čteních. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Vážené dámy a pánové, prosím o to, abychom ještě jednou diskutovali o elektronické evidenci tržeb, EET. Prosím vás o schválení návrhu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, na zařazení bodu programu s názvem Diskuse o zrušení či odložení EET. Tento bod programu, který navrhuje naše hnutí SPD, by mohl pomoci odvrátit krach mnoha živností. Máme ještě poslední šanci odvrátit mnoho osobních neštěstí. A musím připomenout sebevědomí Andreje Babiše, který nás tady ubezpečoval o kvalitě a pozitivním dopadu zákona na podnikatelské prostředí. Ukazuje se v plné nahotě, že toto sebevědomí bylo falešné. Je to skutečně drsný způsob žertování vlády za peníze živnostníků. Snahy ministra financí Andreje Babiše na poslední chvíli měnit a upravovat zákon o elektronické evidenci tržeb EET jsou důkazem absolutně nekoncepční, diletantské a zmatečné práce Ministerstva financí. Nyní tento náš návrh oprášil i ministr Babiš. Pokud náš program začíná vykrádat i Ministerstvo financí, jde o pozdní prozření a důkaz, že tato vláda nemá jasnou koncepci vlastní daňové a rozpočtové politiky. Vláda řeší jen dvě věci: vyždímat za každou cenu z lidí co nejvíce peněz a něco naslibovat před volbami. Cena této vládní politiky bude pro občany vysoká. Jestli ministři této vlády chtějí každého půl roku měnit přijaté zákony, které špatně připravili, tak o tom musíme mluvit veřejně zde ve Sněmovně. Dnes už je bez debaty, že zákon o EET zničí tisíce těch nejdrobnějších živnostníků. Nejen proto, že pro ně bude prostě ztrátové platit EET, a připomínám, že nějaké daňové odpočty na kasu si může dělat jen ten, kdo ty peníze vydělá, ne ten, kdo prostě žije z ruky do úst. Například v obci Sklené v Pardubickém kraji má hospodu od obce pronajatou matka v domácnosti. Je mi jasné, že likvidace pár tisícovek nejdrobnějších živnostníků mnohým připadne jako drobnost. Mně však ne. Živnostníky jsme už zničili jednou, a v 90. letech tehdejší vlády dokonce zničily celý národní průmysl. Ti, co mají ty nejmenší obchůdky s občerstvením, venkovské hospody a podobně, patří obvykle k té starší generaci. Kam půjde paní Martina z obce Sklené na Pardubicku? Prostě půjde na sociálku a chybějící peníze jí doplatí stát. Tu už nikdo nezaměstná. A když jí pan ministr Babiš zavřel krám, tak holt půjde na pracák, protože ji nikdo nezaměstná, bude na podporách až do důchodu. A tyto sliby jsme slyšeli ve vládě od ČSSD a KDU-ČSL. A já se poslanců ČSSD a KDU-ČSL ptám, co se stalo, že jste ty malé a bezbranné hodili přes palubu? A zkusím to říct jinak. Když se v té malé obci Sklené zavře jediná hospoda, tak už ji nikdo oficiálně neotevře. Nejbližší hospoda je pět kilometrů v obci Pohledy.
Takže rozhodně v tomto směru podporujeme.
Já vám také děkuji. Nikoho nevidím. Žádné návrhy nepadly, v tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.
Děkuji.
Jedná se o zrušení nadbytečného dokumentu motivačního plánu, který se tam dal, jak řekla kolegyně Adamová, jedná se o možnost obcí se podílet dále a ne je z toho vyjmout. A opětovně tam dávám návrh na to, aby část dávek byla vyplácena ve stravenkách.
A nyní pan poslanec Fiedler.
Děkuji, já už jen stručně.
Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Domníváme se, že zajistíme takto větší možnost cílené realizace podpory prioritních zájmů státu v oblasti vzdělávání. Také eliminujeme u středních škol ekonomický tlak na přijímání co největšího počtu žáků. Tento systém zůstane zachován pouze pro financování vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními s výjimkou financování mzdových výdajů pro pedagogické pracovníky školních družin. Ráda bych se v úvodu vyjádřila také k debatám, které byly na školském výboru nebo které se objevují v rámci veřejného prostoru. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že počítáme s 24 dětmi na třídu, se 17 dětmi jako minimálním počtem. Současně jsou zpracována speciální pravidla pro malotřídky nebo speciální pravidla, která zohledňují specifika financování středních odborných škol a učilišť. Chtěla bych vás ubezpečit, že na této změně jsme pracovali velmi dlouho. Existuje velmi důsledná shoda odborných školských asociací a odborů, stejně tak zřizovatelů. A chtěla bych vás ujistit, že také jednomyslné hlasování školského výboru ukazuje, že jsme se snažili maximálně najít cestu, která bude znamenat pro naše školy lepší financování, a tím zajistí kvalitnější vzdělávání našich dětí v budoucnu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče.
Dobře, děkuji vám, pane předsedající.
Já si nebudu ani stěžovat ani fňukat, to nechám na vládních poslancích. Nejenom že nedostal za uši od pana předsedy Sklenáka, ale dokonce - já čtu včera, dnes a asi i zítra o tom, jak ČSSD nesouhlasí s chaosem, který tady zavádí ministr financí v oblasti EET, a jak jsou zásadně proti, ale současně umožnili svým dnešním hlasováním, aby třetí čtení proběhlo na této schůzi, abychom o tom chaosu mohli hlasovat.
Ještě pan předseda klubu sociální demokracie.
Aspoň tak jsem dostal informaci dneska na grémiu.
A co se změnilo, když na organizačním výboru to nešlo projednávat, dneska o tom šlo hlasovat? Co se změnilo podle zákona? Kdybyste byl tak hodný a odpověděl mi. Nebo jste se jenom báli projevit svůj názor?
Žádné další přihlášky nevidím. Jakmile se ustálí počet přítomných, budeme hlasovat. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem pořadu byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím sněmovnu o klid a znovu prosím všechny poslankyně a poslance, kteří chtějí diskutovat, aby tak činili mimo jednací sál! A platí to i pro předsedy vyšetřovacích komisí.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, asi nemá smysl do detailů tady uvádět základní principy zákona. Jenom doopravdy velmi stručně. S jedinou výjimkou a tou je posunutí účinnosti. Takže ani tady v podstatě nedochází ke změně. To znamená, že návrh je v podstatě vrácen Senátem víceméně ve stejném znění. Věcně tam ke změnám doopravdy nedošlo, byly odstraněny legislativně technické problémy a ta účinnost umožní, aby Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo doopravdy funkční systém ke dni účinnosti zákona.
Děkuji, pane ministře.